Považuji za nutné posílit programy podpory regionálních projektů alespoň o třetinu a postavit se za záchranu kulturního dědictví venkova. Jaký je však postoj vlády, to se nedozvíte. Důraz na mecenášství a sponzoring bude sice možná pro některé konkrétní kulturní aktivity přínosný, ale částky, o nichž se bavíme, rozhodně kulturu jako celek nezachrání. Soukromý sektor se na financování kultury podílí každoročně v řádu nižších stovek milionů korun, z čehož zhruba třetina bývá formou reklamy, a přibližně podobná suma jde ze soukromých kapes na vybavení audiovizuální a interaktivní technikou. Soukromému sektoru za to náleží určitě velké poděkování, avšak to rozhodně nenahradí škrty, s nimiž vláda počítá v letošním roce. Je velkou neznámou, jak velké škrty kulturu čekají. Přitom my potřebujeme do kultury desítky miliard. Navíc podpora a zvýhodnění sponzoringu a mecenášství je zmíněna ve vašem prohlášení velmi obecně. Jak konkrétně bude vypadat? Bude vůbec pro někoho zajímavá? Nedostatek financí lze řešit mnoha různými způsoby. Nabízí se samozřejmě přirozené propojení kultury s cestovním ruchem. V poslední době je velmi důležitá i filmová a herní turistika, kdy lidé z celého světa vyhledávají místa známá z úspěšných filmů nebo počítačových her. Počítá i s tímto nastupující vláda? Ptám se, pane ministře, rezignoval jste na užší propojení kultury s cestovním ruchem? Já se to nedozvím z programového prohlášení.
Soud probíhá také s dozorci v Rýnovicích, tam už je dokonce soud. Prošetřuje se další případ v Pardubicích. Tam si myslím, že opravdu ty úkoly jsou jasné, konkrétní, kontrolovatelné a panu ministrovi závidím i nezávidím. Za to opravdu nemůže žádný ministr - to se ukáže vždycky později. Ale teď bude na vás, abyste toho náhradního dodavatele vybral tak, aby nám vydržel. Pan ministr si to napsal dobře. Je to konkrétní, ale bude se to dobře také kontrolovat. Myslím si, že v tomto ohledu nebude tak obtížné ty prostředky zajistit, a pokud vím, tak se s nimi počítá. Trošku komplikovanější kapitolou může být strategie rovnosti žen a mužů přijatá na rok 2021 až 2030, protože to je to, co jsem v programovém prohlášení bohužel nenašla. Ty prostředky, které byly poskytnuté, se velmi hodily a vůbec nestačily samozřejmě na to, co se dělo v dobách covidových, to je jiná kapitola. Jsme opravdu někde v té poslední čtvrtině. Další - Poprvé v historii je tam to slovo participace. Za každým právem má být odpovědnost, v trestním právu to máme jasné, ale ono to platí nejenom v trestním právu. Oni si zaslouží mít svého zástupce, který bude mít odpovědnost za své záležitosti. Dále je to Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi. Snad se něco podařilo, ta strategie s tím počítá. Ne vždy to bylo jednoduché. Jedna strategie vám tam leží na stole, protože ten zmocněnec nebo zmocněnkyně musí být také trošku statečný a někdy podepsat něco, co se třeba moc nelíbí. A vy to víte, ale jste přesvědčeni, že by něco takového mělo být projednáno, a nestačilo se už projednat. Je to jedna z nejpečlivěji připravených strategií, ale neříkám, že se musí schválit.
Dámy a pánové, na závěr bych se rád krátce zastavil u vnějších vztahů, u problematiky zahraniční politiky, Evropské unie a zajištění naší vnější bezpečnosti. A to je důležité. Podílet se na aktivním vytváření a ovlivňování toho, co se třeba odehrává v Evropské unii. Chtěl bych tady znovu zopakovat, že chceme, aby Česká republika byla státem, který patří do demokratické Evropy a který ví, že hodnoty svobody a demokracie je třeba aktivně bránit a prosazovat je. V našem zájmu je demokratická, nebyrokratická, spravedlivá a obchodně otevřená Evropská unie s důrazem na dodržování občanských svobod. Evropská unie je živý projekt, to je nám jasné. Je to živý projekt, který se neustále vyvíjí. A my budeme podporovat takovou její formu, která upřednostňuje principy subsidiarity a proporcionality, umožňuje členským státům realizovat svoje zájmy a zajistí také pravomoci členských států tak, aby nevzrůstal demokratický deficit. Jsme přesvědčeni, že půjde o jasný signál toho, co chce naše vláda prosazovat v zahraniční politice, a je to i přihlášení se konkrétním krokem k tomu, co jsme označili jako havlovskou tradici naší zahraniční politiky. Všichni sledujeme zhoršující se bezpečnostní situaci, nemůžeme před ní zavírat oči, a třeba aktuální situace na východních hranicích Ukrajiny ukazuje, jak je důležité chránit naši vnější bezpečnost a že na její obranu nelze rezignovat, naopak. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, mohl bych tady hovořit ještě dlouho a představovat jednotlivé body našeho programu a programového prohlášení. Mohl bych zde mluvit o našich plánech v oblasti zdravotnictví, o tom, jak chceme podpořit českou kulturu, nebo o záměrech v oblasti vnitřní bezpečnosti, justice nebo legislativy. Mým záměrem tady bylo představit vám osobně aspoň ty nejdůležitější úkoly, které si tato nová česká vláda vytyčila na následující čtyři roky. Vím velice dobře, že jde o plány velmi ambiciózní, to nijak netajíme, ale taky víme, že je všechny musíme začít naplňovat, a začít je naplňovat co nejdříve. Naše země si nemůže dovolit žádné další zpoždění, a proto také od samého počátku od nástupu naší vlády volíme politiku otevřenosti. Nechceme a nesmíme a nebudeme občanům lhát a zatajovat problémy, i když to pro nás třeba někdy může být nepříjemné, a už vůbec se nebudeme tady za čtyři roky tvářit, že jsme si tyto sliby nikdy nedali. Ty sliby, o kterých tady mluvím, to jsou sliby, které bereme vážně, a budeme z nich chtít tady skládat za čtyři roky účty - každý z nás, tak jak tady sedíme. My se totiž opravdu cítíme být vládou změny.
Děkuji panu premiérovi Petru Fialovi a zahajuji rozpravu, do které se přihlásili s přednostním právem poslanci Andrej Babiš, Alena Schillerová, Tomio Okamura, Radim Fiala a následně zatím 33 poslankyň a poslanců, tak jak můžete vidět na tabuli. Jenom pro vaši informaci, ti, kteří jste se přihlásili písemně už třeba s předstihem, tak jste už zadáni i do systému elektronického, abyste věděli, v jakém pořadí se hlásíte.
Dobrý den všem. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane premiére, vážená vládo. Já jsem to programové prohlášení vlády četl několikrát a přiznám se, že ještě nikdy ani naše vlastní programové prohlášení vlády jsem tolikrát nečetl jako to vaše. Dokonce před časem padla taková absurdita, že se snažíme dělat všechno pro to, abychom vám předali zemi v co nejhorším stavu. Co to vypovídá o myšlenkových pochodech autorky, ať každý posoudí sám. Ale jen pro připomenutí. Nová vláda každým svým výrokem potvrzuje, že pokračuje v předvolební kampani. Dál si jede svého Antibabiše, dál překrucuje skutečný stav věcí. Dámy a pánové, pokud to nevíte, tak už je tři měsíce po volbách. Lidé nejsou zvědavi na vaše výmluvy, stížnosti a vykrucování. Lidé čekají, že konečně začnete makat, předložíte konkrétní návrhy a začnete plnit to, co jste jim před volbami naslibovali. Slíbili jste, že lidem nesáhnete na platy ani na důchody a že nebudete zvyšovat daně. Slíbili jste zvyšovat daňové slevy na poplatníka, zvednout hranici pro platbu DPH a snížit sociální pojištění pro zaměstnavatele. To je dobrá zpráva pro zaměstnavatele a určitě můžete počítat s našimi hlasy.
Programové prohlášení jsme obdrželi na konci minulého týdne, a když se podíváte na druhou stranu tohoto programového prohlášení, tak zde máme větu: Chceme stát, který je chytrý, efektivní a úsporný. Takže píšou: Bravo, pane ministře! Říkala jsem to už v Debatě v neděli, politický náměstek rovná se trafika. Zároveň k tomu změnou systemizace vláda hned na konci roku, na první vládě, schválila navýšení počtu dalších 74 míst. Takhle bych mohla pokračovat. Tyto subjekty kandidovaly jako koalice, jako koalice SPOLU a jako koalice PirSTAN, a bylo by férové, kdyby teď v Poslanecké sněmovně měly dva poslanecké kluby, ale hned po volbách se tady vytvořilo pět poslaneckých klubů. A proč se vytvořilo pět poslaneckých klubů? Ale nevím, v čem je tedy to heslo "chytrý, efektivní a úsporný". Vždyť tam sedí senátoři za vaše politické uskupení. Víte, co je hlavním heslem lidí ve stáří? Mohli cestovat, mohli jezdit, ty slevy z jejich strany byly velmi využívané. Musím říct jednu věc.
U Vojenských lesů a statků díky efektivnímu krizovému řízení došlo k úspěšnému zvládnutí kůrovcové kalamity s tím, že si státní podnik zachoval kladný hospodářský výsledek bez použití rezerv. U příspěvkových organizací jsou důležité velké investice do infrastruktury, zejména u vojenských nemocnic v řádu miliard korun. Organizace Ministerstva obrany začaly intenzivně využívat prostředky z evropských fondů, které se v minulosti resortu vyhýbaly. Vojenské nemocnice sehrály a stále sehrávají významnou roli v rámci boje s pandemií koronaviru, a to jak v oblasti léčby, tak v rámci testování, a zejména očkování. Ústřední vojenská nemocnice zajistila vytvoření a provoz úspěšného Národního očkovacího centra. Za vlády hnutí ANO byla podpora domácího průmyslu prioritou. Armádní zakázky přinášejí práci a peníze Čechům, proto plných 97 % uzavřených smluv bylo s českými dodavateli. Během mého působení v resortu bylo s českými subjekty uzavřeno více než 42 000 smluv za téměř 94 miliard včetně 526 smluv za přibližně více jak 24 miliard se státními podniky, u kterých je zřizovatelem Ministerstvo obrany. Investice do obrany se pozitivně odrážejí v růstu HDP, výběru daní a zaměstnanosti. Po podobné podpoře volaly české firmy už mnoho let. Nástrojem pro mezivládní obchod s vojenským materiálem disponuje jen sedm států na světě, nyní i Česká republika. A zároveň už tato podpora sklízí ovoce. S podporou domácího průmyslu úzce souvisí také podpora obranného výzkumu, vývoje a inovací. V Mali jsme ve spolupráci s Francií a dalšími evropskými spojenci zapojeni do výcviku tamních ozbrojených sil a boje proti terorismu v rámci úkolového uskupení Takuba, kde jsme se zapojili jako jedna z prvních evropských zemí. V roce 2021 jsme v obtížné situaci do konce června bezchybně zvládli stažení vojáků z Afghánistánu. V naprosto chaotické situaci pak byla v srpnu roku 2021 perfektně zvládnuta evakuace zastupitelského úřadu a afghánských spolupracovníků z Kábulu do České republiky. Na začátku roku 2021 byl úspěšně dokončen projekt společného nákupu cvičné munice prostřednictvím agentury NATO NSPA, iniciovaný a vedený Českou republikou. Ke konci roku 2021 měl resort obrany téměř 27 000 vojáků z povolání. Stoupající zájem o službu v armádě odráží zásadní změny v systému odměňování a stabilizaci platového ohodnocení vojáků na úrovni odpovídající trhu práce. V roce 2015 jsme předložili a do praxe zavedli zásadní změny v zákoně o vojácích z povolání a v roce 2016 zcela novou právní úpravu služby vojáků v aktivní záloze. Zvýšil se i počet vojáků v aktivní záloze. V této covidové době musím opět zmínit, jak je armáda zapojena do boje s pandemií. Armáda od počátku pandemie pomáhá všude, kde je třeba. Lidé to vnímají a ještě více to posílilo její důvěryhodnost. V první a druhé vlně armáda pomáhala s transportem a distribucí zdravotních pomůcek, na ostrahu státní hranice bylo nasazeno 9 000 vojáků. Bez vojáků by nevznikla Chytrá karanténa, více jak 2 000 vojáků dvakrát pomohly při organizaci voleb. Bylo vybudováno polní záložní zdravotnické zařízení v areálu Výstaviště s kapacitou 500 lůžek. Armáda také hned zareagovala po tornádu na jižní Moravě a vyslala tam své specialisty, především ženisty, a také například psychology, lékaře a vojenské policisty. Závěrem bych se chtěl vyjádřit ke krokům nové vlády a jejímu programovému prohlášení. Jistě se shodneme v navýšení výdajů na obranu, avšak se neshodneme v tempu růstu a formě zajištění. Zatím jsem neslyšel, kde na to chce vláda vzít. To znamená, navýšit personál.
Ale co zadlužení Řecka? Já jsem členem evropského výboru, byl jsem členem evropského výboru i v minulém období. My jsme samozřejmě k tiskům dostávali rámcové pozice, takže já si dokážu představit, jak vypadají, vím, jak jsou zpracované. Ale jak tedy? A tady poslední věc, u té se musím jenom zastavit. S tím také souhlasím, já s tím také nemám problém. Naše zahraniční politika má být předvídatelná a určitě by měla být dále pragmatická.
Nyní je řádně přihlášen pan poslanec Jan Richtr a připraví se paní poslankyně Pokorná Jermanová. Ano, omlouvám se, prosím posečkejte, pane poslanče, a dávám slovo panu poslanci Robertu Králíčkovi s faktickou poznámkou.
Vážená paní předsedající, vládo, drazí pozůstalí, ti, kteří jste tu zůstali. Já bych chtěl jenom říct, že mě velmi mrzí, že pan ministr Lipavský zcela ignoroval projev pana Bžocha. Nemyslím si, že projev Jardy Bžocha byl nějak agresivní, byl věcný a konstruktivní a pan Lipavský ho prodebatoval se svým kolegou. Považuji to za vrchol arogance a velmi mě to mrzí. Před čtyřmi lety jsme tu seděli do půl páté ráno a projevy pana Stanjury, Jurečky a dalších byly daleko agresivnější a emotivnější, takže si myslím, že aspoň ten příslušný ministr by mohl mít tu úctu a poslouchat věcný projev opozice.
Na začátek bych si dovolil směrem k vám, paní předsedající. Víte přesně, jak já se jmenuji. Já se jmenuji Richter a vy se jmenujete Richterová. Tak prosím vás, neříkejte mi Richtr, ani já neříkám paní Richtrová. Tím bych začal ten můj úvod. A teď bych se rád věnoval oblasti sportu v rámci vládního prohlášení. Shrnu to do jednoduché věty jedné. Ta zní tak: My všechno víme a budeme to dělat lépe než vy, vše je špatně. Nikde jsem se nedočetl, jak to bude se sportem doopravdy. Máme rozpočtové provizorium, před kterým jsme varovali, ale odpovědí bylo, že žádné problémy díky tomu nenastanou. Pobavilo mě rozdělování financí podle volebního programu PirSTAN, a to když se tam objevilo v jedné pasáži, že budete dotace rozdělovat sportovně. Já si nedokážu představit pod slovem "sportovně", jak byste rozdělovali dotace, protože si myslím, že se finance rozdělují naprosto přímo a transparentně. Chcete aktualizovat investiční programy NSA, ale již nikde není uvedena částka této podpory a aktualizace. Rok, dva, pět, anebo pouze několik měsíců jako v případě zmrazení platů? Programové prohlášení obsahuje podíl samospráv na sportovních aktivitách a investicích. Já si nedokážu představit, že bez pomoci samosprávy by fungoval nějaký klub anebo spolek. V programovém prohlášení je zmínka o nastavení neinvestičních programů jednodušeji s možností čerpání od začátku roku. Tady se domnívám, že třeba tento rok by to s rozpočtovým provizoriem ani možné nebylo, a jako příklad uvádím to, že neinvestiční dotace byly minulý rok vypláceny již začátkem února. Jako člověk ze sportovního prostředí vnímám časovanou bombu, kterou je pro sport, podobně jako pro další odvětví, zdražování energií. Některé sportovní areály už mají faktury, ve kterých došlo k navýšení cen energií až o 500 %, a dochází tak k omezování provozu. Programové prohlášení vlády v oblasti sportu buď konstatuje již existující a fungující stav, nebo jsou to prázdné a nekonkrétní fráze, které nezaručují klubům a spolkům financování. Na letošní rok nebude stačit možná ani 8 miliard.
Budu velmi stručná. Tak já bych ho moc prosila, jestli by se k tomu mohl tady před plénem Poslanecké sněmovny vyjádřit, abychom si mohli udělat takový ucelený názor. Děkuji vám.
Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. I my, členové klubu hnutí ANO, jsme například nesouhlasili s naším Ministerstvem spravedlnosti, když chtělo v legislativním stavu nouze projednávat exekuce. Věděli jsme, že toto je protiprávní, a nechtěli jsme to podpořit. Nebylo to podpořeno a zákon se projednával řádně. Domnívám se, že je vhodné dodržovat zákon, jednací řád Poslanecké sněmovny, a neprojednávat tento zákon v legislativním stavu nouze. Naše snížení platu - nevím, jestli je vhodné snižovat i soudcům, ale snížení našich platů podporuji. Ale prosím vás, kdo má minimální základ právnického vzdělání, nemůže říct, že tento zákon má znaky, pro které by měl být projednáván v legislativním stavu nouze.
S přednostním právem pan předseda Okamura.
Nebo neví, nebo je nekompetentní? Tak já nevím, jestli nás posloucháte, nebo neposloucháte. Nebo že si nejste jistý, že se potřebujete poradit. Za nás říkám, že my jsme pro zamrazení platu politiků.
Hlásíte se, pane ministře? Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, dobré odpoledne nebo podvečer, vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové. A já s ním plně souhlasím. Já si myslím, že každý student právnické fakulty po pár semestrech musí vědět, že legislativní zmetek je takový zmetek, kde se nerespektuje retroaktivita práva a samozřejmě nerespektuje se již vydaná judikatura obecných soudů a ústavních soudů o to víc. Takže přestaňme veřejnosti lhát o tom, že se zamrazují platy, protože tím, že jsme v lednu, tak se všem snižují platy. Doba je zlá, musíme nést stejně společenskou odpovědnost, jako nesou další jiné skupiny.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat. Vypořádali jsme všechny návrhy, které zazněly od pana předsedy Výborného, to znamená, všech těchto pět bodů je zařazeno pevně v bloku prvních čtení. Poslední návrh, který dnes zazněl k pořadu schůze, byl návrh od paní poslankyně Válkové. Omlouvám se za to. Hlásil se ještě s přednostním právem pan předseda Fiala? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nicméně vypořádali jsme skutečně všechny návrhy na změnu pořadu. V hlasování číslo 13 bylo přihlášeno 188 poslankyň a poslanců, pro 103 přítomných. Návrh pořadu schůze tímto byl schválen. Nevidím nikoho přihlášeného. Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Prosím, ujměte se slova.
Tak tady přestaňte vymýšlet a říkejte pravdu.
Budu se striktně držet tématu. Děkuji vám.